Nenechat to úplně se rozpadnout. Vlastně snažit se v té neuspořádanosti vytvářet nějaký systém. A to si myslím, že je to, co ta vláda, která nastupuje, by měla řešit. Nezlobte se, tady se několikrát objevila otázka. To tady zaznělo ze strany opozice víckrát. Ta situace přece není tak špatná! Vy tu zem přece přebíráte vlastně v dobré kondici. Dovolte mi, abychom si to ujasnili. Nastupuje nová vláda, tak si tedy ujasněme, v jaké kondici tu zemi tedy přebírá. Uvědomte si, že v této zemi padla vláda za okolností nesmírně vážných. Došlo podle mě k destrukci důvěry v instituce. Takhle končila ta vláda. Ta poslední, která tady legitimně vládla. To byla destrukce důvěry v instituce. Přece nemůžete nevidět, že tady došlo k destrukci základních hodnot. Nezlobte se na mě, jestliže v televizi lidé vidí prvního náměstka ministra práce a sociálních věcí, jak ho odvádějí v klepetech, tak to je tady dost velká destrukce důvěry v instituce a v hodnoty, které platí v této zemi. To je přece obrovská destrukce hodnot! Já se domnívám, že destrukcí bylo to, co se stalo na trhu práce. Destrukcí bylo to, co se stalo na úřadech práce, které přestaly fungovat jako někdo, kdo bojuje za to, aby v době vážných ekonomických problémů se pro lidi našla práce. A to přece není legrace. Nemluvte o tom, že tady není nic, krize, tady je velmi vážná situace. A v této chvíli je velmi předčasné mluvit o tom, že z toho známe cestu ven. Prezident tady dnes mluvil o tématu, které je jeho oblíbené. Prezident Miloš Zeman tady mluvil o tom, že je třeba investovat. Tady bylo řečeno, že levicové metody nefungují. Ta vláda předávala zemi, ve které byl sociální smír. Přece my jsme se neměli za co stydět. Já to říkám proto, protože jsem si vědom toho, že i když bychom si museli ujasňovat, co se myslí tím, že levicové recepty nefungují, protože pro mě to dneska je, že kromě politiky škrtů, která se tady dělala a která zakonzervovala a zmrazila ekonomiku, také musíme dělat politiku, která bude vytvářet pracovní místa, podporovat investice, ať zvenku, nebo zevnitř, a která bude si vážit toho, že lidé, kteří něco umějí, tak musí pracovat. Podívejte se do Německa. Tam aktivní politika zaměstnanosti udělala velmi mnoho pod jednoduchým heslem. Chápete, to je proti té entropii. Tak se vykašleme na levé pravé, ale to, co ten život drží pohromadě. A já tvrdím, že život nedrží pohromadě, pokud se tady dělá politika, ve které rovnost a nerovnost rostla. Chápete, mně připadá, že rostoucí nerovnost, pokud tomu někdo nečelí, tak to prostě vede k tomu, že se společnost rozpadá. To je jeden z nejvíc neblahých trendů dneska nejenom v Česku, ale také kolem nás. K tomu vedla bohužel krize. Proto situace je napjatá. I sociálně. Proto před blížícími se evropskými volbami je strach z extrémních stran, z populistických stran, právě pro ten růst nerovnost. Není to něco, co potom bude držet tu společnost pohromadě? Ta společnost prostě není v pořádku. Lidé nejsou spokojeni. Nebyl by problém najít v Evropě spokojenější společnost, než je česká.
Shodou okolností v těch prioritách některé nejsou zmíněny a nevím, co budeme napojovat. Ignorování tohoto logického nástroje rozhodování o investicích způsobuje nemalé škody. Chybí nástroj k budování přepravních terminálů, v celé kapitole chybí klíčový nástroj přístupu k dopravním investicím, potřebnost, prosaditelnost, proveditelnost. Tím je otevřena cesta k neefektivním investicím, ohýbání priorit na základě lobbistických tlaků a korupce, k malým přínosům naší ekonomice v reálném čase. Chybí podpora či budování logistických systémů řízení dopravy. Česká doprava má předpoklady stát se díky chemickému výzkumu a průmyslu lídrem v aplikaci moderních technologií. O tom tam není ani slovo. U tohoto, pokud se k tomu nějakým způsobem nepostavíme odvážně a koncepčně, hrozí systémové znevýhodnění Českých drah. Ve smlouvě není ani zmínka o koncepci živé dopravní cesty, mluví se o liberalizaci železnice a zároveň o postavení národního dopravce Českých drah. Koalice chce přesunout náklad na železnici, ale česká železniční infrastruktura není připravena tento cíl naplnit. U letecké dopravy je třeba vypracovat koncepci letecké dopravy na území České republiky. Máme zde administrativní centrum projektu Galileo. Kapitole chybí konkrétnost, ekonomická proveditelnost, definování zdrojů. Jedná se o typický levicový náhled, proto asi chybí jakákoli zmínka o roli privátního kapitálu, o transformaci některých příspěvkových organizací. Dopravní infrastruktura bude i nadále nedobudovaná, bude podinvestovaná, bude trpět nedostatkem kapitálových zdrojů. Rozdíl mezi vyspělými zeměmi a Českou republikou se bude nadále prohlubovat, v lepším případě stagnovat. Teď k celému programu trochu širší pohled. Svět je v tomto rozkýván. Takže ochrana úspor obyvatel. Ani slovo. Proč ne, ale já si myslím, že naši obyvatelé by si zasloužili ještě větší jistotu. Chybí tam zmínka o finanční gramotnosti. Je tam to, co už dneska není mantrou - umět jazyky. Co umíte z finanční gramotnosti? Umíte jednat v kolektivu? Umíte komunikovat s lidmi? To, že to není konkurenceschopné pro další dekády tohoto tisíciletí či století, je zcela evidentní. Je to potřeba, pořídíme to, není to potřeba, nepořídíme to.
Já si dodnes pamatuji, že u tohohle pultíku téměř všichni začínali slovy: Musíme udělat pořádek v resortu. Musíme to chybějící dno, o kterém tady už dnes byla řeč, něčím nahradit. A musíme začít šetřit. Musíme zabránit tomu, aby se v resortu tak nehorázně kradlo. No, zatím se to, pravda, moc nedařilo. A když k tomu připočtete, že ani ruka Páně, tedy rozpočet České republiky nebyl příliš štědrý v posledních letech, tak se z toho vytvořila jakási vnitřní ztráta, vnitřní deficit, a je úplně jedno, jestli je to pod sto miliard, nebo nad sto miliard, no prostě obrovská ztráta, kterou bude jen velmi těžko nahradit. Armáda díky tomu ztratila některé schopnosti. Nyní tedy k programovému prohlášení vlády. Chápu, že v tak malém rozměru na půl stránky nejde vyjádřit priority, nejde vyjádřit to nejpodstatnější. Budu držet palce panu ministrovi, aby se nezařadil do plejády těch, kteří neuspěli v této snaze. Ale formulovat to jako prvořadý úkol vlády v tomto resortu mi nepřipadá příliš šťastné. My totiž máme za sebou několik let, které v literatuře označují mnozí jako třeba "proces afghanizace", kdy jsme budovali armádu takovým způsobem, aby byla schopna dostát závazkům v rámci Aliance, nicméně personálně, materiálně ani technicky se už nedostávalo prostředků na to, aby se mohlo věnovat dost na obranu. V předloženém programovém prohlášení je podmíněně o těchto věcech zmínka. A to opravdu není to, co jsem očekával od programového prohlášení, když už je. Doufal jsem tedy, že bude daleko větší razance právě na tyto body. V této souvislosti mi nezbývá než pochválit programové prohlášení za jednu zcela konkrétní větu, a sice že zajistí, že zajistí obranu vzdušného prostoru České republiky vlastními prostředky. Vzdušný prostor není sice úplně všeobjímající, nicméně aspoň něco. Chtěl bych jenom upozornit, že zajistit obranu vzdušného prostoru neznamená vyřešit jen problém gripenů. Je to daleko složitější problém a v některých oblastech to bude finančně extrémně náročné. Znovu opakuji: Nemluvím teď o gripenech. Nicméně děkuji alespoň za tuto větu v programovém prohlášení. To, co mě vrátilo na zem, byla poslední věta, která v té původní verzi někdy z poloviny minulého týdne ještě nebyla, a sice že budou předloženy dva základní koncepční materiály - Dlouhodobý výhled pro obranu do roku 2030 a další koncepční materiál a to je koncepce výstavby Armády České republiky. Armáda České republiky už těch koncepcí opravdu zažila strašně moc. V podstatě každá koncepce znamenala další, řekl bych, devastaci schopností armády. Budu fandit panu ministrovi v jeho snaze o to udělat pořádek v resortu. Nezbývá mi než konstatovat, že by bylo lepší, kdyby programové prohlášení nebylo, ale když už je, budu se těšit, že alespoň to, co je v něm obsaženo, bude naplněno. A pokusíme se jako představitelé opozice pohlídat, abyste na některý ze svých slibů nezapomněli.
Připraví se pan poslanec Jan Zahradník. Paní poslankyně, prosím, máte slovo.
Děkuji, pane předsedo. Vážení ministři, ministryně, kolegové, kolegyně, na počátku mi dovolte konstatovat: Nic se nemění. A tato vláda navazuje na řadu svých předchůdců. Na počátku svého programového prohlášení sice vláda bombasticky uvedla, že povede Českou republiku na základě sociálně a ekologicky orientovaného tržního hospodářství, jenže o pár řádek níže mezi hlavními prioritami vlády neuvedla vůbec nic, co by se životního prostředí týkalo. Současná vláda tak ukazuje jediné, že jde ve stopách svých předchůdců, a tím bylo a bohužel i je ignorování zlepšování životního prostředí minimálně mezi hlavními prioritami vlády. Nyní si vezměme programové prohlášení v části, kde jsou konkrétní resortní priority Ministerstva životního prostředí. Ono totiž vládě nic jiného nezbývá, neboť nám Evropská komise vyhrožuje infringementem, který může skončit až zastavením čerpání evropských fondů. Takže toto v programovém prohlášení být muselo, ať by nyní za mnou seděl téměř kdokoliv. A hlavně je nutné velmi rychle učinit kroky, které povedou k realizaci slíbeného opatření. Také Nová zelená úsporám jistě správně patří mezi vládní priority. Ovšem to není nic nového a objevného. To měli v programu i předchozí ministři životního prostředí. Zde jsem spíše zvědavá, jak si nové vedení ministerstva poradí s administrativou programu, protože to byla jeho největší slabina v letech minulých.
Pokud ve vládním prohlášení jsou některé body zdůrazněny nebo i dále rozpracovány, neznamená, že by popíraly platnost jakéhokoliv jednoho slova v koaliční smlouvě. Já bych tady chtěl zmínit předchozí vládu, která v podstatě nabízela ve svém vládním prohlášení, v tom konkrétním návrhu, který doputoval do Sněmovny, paskvil, kdy na základě petice občanů by parlament pak teprve milostivě zvážil, jestli náhodou referendum nevyhlásí. Naším záměrem je umožnit občanům, aby si vynutili konání referenda na základě petice, samozřejmě pokud předloží hlasovatelnou otázku. A takovýto návrh vláda zcela nepochybně brzy do Poslanecké sněmovny předloží. Poslední moje reakce bude na vystoupení pana poslance Kalouska. Já bych mu možná věřil ten zájem o to, aby tu byla nekorupční vláda a aby tady byla vláda zákonná. Chtěl bych zdůraznit, že tato vláda se podle principů právního státu bude důsledně chovat. Tato vláda zatím žádný zákon neporušila. Když říkám rozumné, myslím tím v podobě, která by doopravdy chránila nezávislost výkonu státní služby před politickými nekorektními, a dokonce řeknu někdy i korupčními zásahy. V tomto smyslu si myslím, že je jenom dobře, pokud budeme postupovat rychle a samozřejmě pokud ten služební zákon nakonec bude mít kvalitní podobu, pro což máme i dostatek času, a bude to mít i plnou podporu legislativních odborníků vlády, jak Úřadu vlády, tak i jednotlivých ministerstev, která k tomuto tématu mají cokoli říct. A zcela jistě by mohla být slova pana Kalouska o korupci důvěryhodnější, kdyby sám nebyl ministrem financí dvou vlád, napřed Topolánkovy a pak Nečasovy, které se obě utopily a předčasně skončily v korupčních skandálech anebo ve snaze tyto skandály ukrýt před veřejnosti v podobě tlaku na média, aby o nich příliš nereferovala. Protože tady já vidím jasné porušování platných zákonů, postup ministerstva v oblasti, pro kterou nemělo právní oporu, a mrzí mě, že tady je dopředu kritika vlády z porušování zákonů, z korupčnosti, v situaci, kdy ta vláda je tady pár dnů.
Děkuji, pane ministře, a s faktickou prosím pana poslance Kalouska. Prosím, pane poslanče.
Děkuji za slovo, paní předsedající. Prosím, nepřekrucujte mě, pane ministře. Protože je vlastník Agrofertu a ministr financí, tak tady bude trvalé korupční riziko. Trvalé a nezkontrolovatelné. A o tom prostě není pochyb. To se na jednotlivých příkladech dá doložit.
Děkuji, pane poslanče. A nyní prosím k mikrofonu s přednostním právem pana ministra financí Andreje Babiše. Prosím, pane ministře.
Vážená paní předsedkyně, kolegyně, kolegové, skutečně jsem si nikdy nemyslel, že by pro každého podnikatele v této zemi symbol korupce pan poslanec Kalousek tady mluvil o korupci. Takže kdyby Agrofert zbankrotoval, tak má na účtě 6 mld. na celý majetek.
Takže ještě zpátky. Z pohledu - myslím sociálně demokratický. Tak mě napadlo, jestli prostě tomu nedáme nové přízvisko pro ideologii anoismus. Protože já skutečně tady nevím. Tam se perou Babišovy úspory se Sobotkovým rozdáváním. Byl bych rád, kdyby skončil aspoň neutrálně. Obávám se, že to nemusí dopadnout vůbec dobře. Nevymáhání práva. A spíš bych řekl než politický nárůst entropie, tak možná produktem této vlády můžou být stochastické jevy. Je tady levicová opozice KSČM. Podobně jako kdysi řekl Seneca v římském senátu něco o blbcích, o polovině blbců, a hrozila mu ztráta hrdla, tak pak se z toho vylhal tím, že není tam půlka blbců, ale je tam také půlka těch, co jsou velice inteligentní, pracovití a chytří. Takže této poloopozici to dává skvělou příležitost. Děkuji vám za pozornost, že jste vydrželi poslouchat.
Děkuji. Mám zde čtyři faktické poznámky, takže vyčkejte v pořadí.
A na straně 10 je usnesení Poslanecké sněmovny k účasti členů vlády na schůzích Poslanecké sněmovny a tam se praví, že Poslanecká sněmovna stanoví, že všichni členové vlády se zúčastní úvodního jednání schůze Poslanecké sněmovny až do schválení jejího pořadu a celého projednávání bodu pořadu schůze, kterým je žádost vlády České republiky o vyslovení důvěry.
V tom případě poprosím předsedy poslaneckých klubů, aby přišli za mnou a domluvili jsme se, jak budeme pokračovat dál.
Já si myslím, že to je správná úvaha, připravit nový občanský soudní řád. Na druhou stranu tady, vážení kolegové, odpovědně říkám, že je projev naivity a neznalosti konstatovat, že nový občanský soudní řád sám o sobě - cituji - výrazně zrychlí soudní spory. To je zkrátka krásná mediální proklamace, která neplatí. A říkám to jako člověk, který byl přítomen debat odborníků na civilní právo, kdy se bavili o tom, jakým způsobem má být civilní právo v této zemi upraveno. Ano, nový občanský soudní řád je třeba, může vést k určitému zefektivnění civilního řízení, ale nečekejme prosím od toho zázraky. Pokud bychom výrazně zrychlili občanské soudní řízení, pak to právě bude na úkor spravedlivého procesu. To je věc, která je hodně důležitá a měla by se zde říci. Jsem přesvědčen, že vzhledem k tomu, že nám neklesá množství případů zvláště v oblasti civilního soudního řízení, tak jedinou možností, jak zrychlit dlouhodobě soudní řízení, je zvýšit počet zapisovatelek, vyšších soudních úředníků a asistentů soudců. To je dneska největší problém justice - malý počet tohoto administrativního aparátu a jeho velmi nízké finanční ohodnocení. Vláda dále hovoří o novém trestním řádu. A současně vláda konstatuje, že posílí ochranu a zlepší průběh odškodňování obětí trestné činnosti. Tady chci upozornit na to, že jsme v minulém volebním období přijali úplně nový zákon o obětech trestných činů. Není třeba nějakých výrazných změn, a proto mě by samotného zajímalo, co znamená, že se posílí ochrana a zlepší průběh. Je to tedy o novém zákoně, o novele, nebo pouze o snaze dohlédnout na to, jak existující zákon bude vypadat? Co to tedy znamená? Že dojde k novele trestního zákoníku? Samozřejmě to je legitimní možná představa, ale bylo by dobré tedy, pokud takováto teze tady je, aby s ní bylo možno souhlasit, anebo polemizovat, mít takovouto tezi více rozvinutou, protože samotným soudům, které jsou nezávislé, bez změny právní úpravy lze jen obtížně cokoliv nařizovat či do jejich činnosti zasahovat. Tam si myslím, že je na co navazovat. Ten zákon byl z velké části připraven již za minulé vlády a je možné z něj vyjít jako ze základního materiálu, o kterém je možné vést debatu. Měli bychom vést pak následně debatu o tom, jestli v této zemi budeme mít transparentní výběrová řízení při výběru soudců a soudních funkcionářů. Teď to bohužel v zákoně zakotveno není. Měli bychom vést také debatu o tom, jaká je pozice předsedy soudu. Důležitým bodem, který bych doporučoval také vládě k dalšímu přemýšlení, je návrh elektronické podatelny. Víte dobře, že jsme byli svědky v minulém volebním období toho, že zvláště v oblasti insolvenčních soudů vznikaly otazníky nad tím, jak se jednotlivé případy dostávají ke konkrétním soudům. Ostatně byl to problém třeba Krajského soudu v Brně, kde se tato věc řešila. Takže elektronická podatelna, která generuje náhodné přidělování konkrétních kauz náhodnému soudci, samozřejmě na základě jeho odbornosti, je něco, co by snížilo klientelismus a nebezpečí možné korupce v justici. Právní úprava z 60. let je jasně nedostatečná a začalo se již pracovat na novém zákoně. Já to nepovažuji za marginální věc, proto si myslím, že tato věc by asi mohla být ve vládním prohlášení. Ostatně ten zákon byl také z velké části připraven. Bylo by dobré, kdyby vláda pokračovala v těchto věcech, protože pokud se nebude elektronická justice dále rozvíjet, pak rychle zastará to, co bylo již zavedeno, a budou to vyhozené peníze. Neměli bychom rezignovat na tzv. elektronický soudní spis, téma, které bylo skloňováno a debatováno experty v minulém volebním období. Je škoda, že o tom vláda vůbec nehovoří. Využít evropské peníze k vyšší efektivitě veřejné moci v této zemi. Pan premiér hovořil o efektivním kvalitním státu, tak se podívejme třeba na projekt e-Justice. To je projekt, který by obecně zvýšil efektivitu justice a také přinesl občanovi výhody - pohodlnější komunikaci se soudní mocí. Takže já zde nabízím vládě, aby zvážila variantu pokračování v projektu elektronického soudního spisu. Myslím si, že by to bylo velmi důležité a přínosné. A poslední věcí, kterou zmíním, je bezplatná právní pomoc, kterou považuji také za důležitou. Ona sice je stručně zmíněna v koaliční smlouvě, ale já jako opoziční poslanec čtu to, co je mně jako opozičnímu poslanci primárně nabídnuto a o čem dneska budeme hlasovat - důvěra spojená s vládním prohlášením. Vnímám koaliční smlouvu jako dokument mezi třemi politickými stranami.
Takže tím jenom říkám, že ten spor je složitější. A upozorňuji na to, že skutečně evropská politika je tam v poměrně velké kapitole a že tam není pouze ta zahraniční, o které jste mluvil vy, která se věnuje těm věcem, které jsou mimo Evropu. Právě proto jsem stál o tu formulaci, že vláda odpovídá jako celek a nikdo se nemůže vymlouvat na druhého, nebo nemůže to být tak, že jeden mluví za sebe a druhý také. To rozhodně není žádné uhýbání. Ale zároveň tím chci dát jasně najevo, že vláda musí mít jeden hlas.